A myslím si, že je potřeba přihlédnout k situaci v jednotlivých regionech.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.
Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové.
Je to úkol naší generace, abychom hledali společnou řeč. Rizik, před kterými Evropa stojí, je mnoho. Je samozřejmě možné, aby ministři vlády České republiky se potkávali kromě ministrů Spolkové republiky Německo i s ministry jednotlivých spolkových zemí. To je samozřejmě otázka jejich komfortního jednání, jestli tak chtějí učinit, nebo tak učiní představitelé našich krajů. Ale samozřejmě nepředpokládám, že si někdo z nás myslí, že partnerem pro člena vlády je nějaký občanský spolek. To je logické.
Jedná se o financování uměleckých fakult. Tak se nestalo, a prohlubuje se tedy stále propast ve financování uměleckých fakult na vysokých školách. Týká se to fakult ve Zlíně, v Brně, v Ostravě, v Opavě, v Liberci, v Plzni a možná jsem ještě na někoho zapomněla.
Takže jsme si toho vědomi a budeme to řešit tímto způsobem. Systémové řešení těchto oborů, stejně jako ostatních, bude od roku 2018 v rámci tříletého kontraktového financování.
Myslím, že je to dobrý vzkaz pro příští rok pro všechny umělecké fakulty. Znamená to tedy, že si mohou podávat žádosti do tohoto fondu, který jim umožní příspěvek a podporu. Speciálně se jedná o umělecké fakulty, protože v minulosti ta podpora byla rozprostřena i mezi akademie, což sice možné je, ale dotujete ty, kteří už dotováni jsou dostatečně.
Ano, budou podpořeny umělecké fakulty, tak jak už jsem řekla.
Nyní paní poslankyně Zuzana Šánová bude interpelovat ministra zdravotnictví. Zbytek budete moct dát v doplňujících otázkách. Prosím.
Součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Jinak vám děkuji za pozornost.
Děkuji. Táži se, zda paní poslankyně položí ještě své doplňující otázky. Odpověď tedy bude doručena písemně.
To, že ten dopis máte, mi potvrdila vaše paní asistentka. Víte o tom, že minulý týden se jiný ministr vaší vlády setkal v této záležitosti s panem generálním ředitelem Danielem Benešem? Informují vás vaši ministři, že v této záležitosti se angažují, když vy tvrdíte, že nemůžete? Jak je možné, že tohle můžete vůbec tady vyslovit? Jste absolutně nedůvěryhodný! Pane premiére, takže je vidět, že když chcete, tak umíte úkolovat ČEZ! A když máte vzít telefon a říci jim "prodlužte termín, aby se městská část mohla zapojit", tak jenom nechcete!
A já tady těžko mohu mluvit za ministra financí, jestli v této souvislosti vydával, nebo nevydával nějaké pokyny. A pokud jde o jednání, ano, byl jsem informován dopisem ministra financí o tom, že proběhlo jednání na Ministerstvu financí, kterého se účastnil ministr financí, ministr zemědělství a generální ředitel společnosti ČEZ.
Prosím, paní poslankyně.
Prvním tématem je problematika rozpočtového určení daní. Děkuji za odpověď a druhý dotaz si ponechám na doplňující otázku.
Děkuji. Podobná diskuse se vede také, pokud jde o financování školských zařízení. Ale zatím se to nestalo. Zatím žádný návrh na jednání vlády přinesen nebyl, čili vláda s takovým návrhem konfrontována nebyla. A znovu zdůrazňuji, to, na čem mi záleží, je, abychom vyřešili problém financování místních komunikací, abychom vyřešili financování školství. Já vím, že jsou tady poslanecké návrhy, které se snaží ten problém řešit také. Takže to je poslední věc, kterou je potřeba vyřešit.
Prosím, paní poslankyně, o doplňující otázku.
Já jsem včera na té pracovní skupině, pane premiére, byla. Místní komunikace a financování škol se může řešit jindy. Z pohledu dotčené veřejnosti jde skutečně o těžko předvídatelné legislativní veletoče, které by se už neměly opakovat.
Já vám také děkuji.
Také si nemyslím, že je dobré to dělat formou přílepku tady v Poslanecké sněmovně. A je to takový festival přílepků tady v Poslanecké sněmovně, který zažíváme v souvislosti s EET. Podle mého názoru by se změny neměly dělat na poslední chvíli. Pokud Ministerstvo financí mělo argumenty a důvody, tak s tím mělo přijít před rokem. Není možné v průběhu hry upravovat pravidla a uvádět podnikatelské subjekty do nejistoty. Protože každá výjimka znamená nespravedlnost pro toho, koho se ta výjimka týkat nebude.
Chtěl bych zde upozornit na to, že obchodní společnost ČEZ porušila svůj slib obyvatelům sídliště Písnice, že jim byty odprodá. Chtěl bych se vás tedy zeptat - vláda je kolektivní orgán - zda se vláda na úrovni svého celku zabývala touto problematikou, či zda se soustředila pouze na váš osobní dopis ministru financí.
Akcionářská práva jsou vykonávána Ministerstvem financí. Já jsem zde necitoval nějaká stanoviska, ale citoval jsem ze stanoviska, které jsem obdržel od ministra financí, kterého jsem požádal, aby celou věc prověřil. Nikdo jiný tu věc prověřit z pohledu státu nemůže, protože je to právě Ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva za Českou republiku ve společnosti ČEZ. Podle mého názoru by bylo nejlepším řešením vytvořit podmínky pro to, aby buď hl. město Praha, nebo městská část mohly podat nabídku a mohly tyto byty odkoupit.
Děkuji.
Já bych chtěl jenom podotknout, že městská část dle mých informací o tomto jednala. Pan starosta je připraven o tomto městské části podat informaci.
Děkuji. To znamená, musíme vystupovat tak, abychom respektovali kompetence, které máme. Nepochybně by to musela být vláda, která by o této věci rozhodovala. A je důležité využít čas, který je k dispozici k tomu, aby takováto jednání byla vedena.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane premiére, nedávno byla v Turecku zadržena dvojice Čechů, kteří byli obviněni z poskytování zbraní Kurdům a také z terorismu. Podle jiných informací ale byla jejich cesta humanitární a z vyjádření Ministerstva zahraničních věcí také jasně vyplývá, že Češi kvůli terorismu do Sýrie necestovali. A druhá otázka, zdali máte informace o zacházení se zadrženými Čechy v Turecku.
Děkuji panu poslanci.
Že se o naše občany postaráme ve všech případech. I také v těch případech, kdy tito občané se zcela zjevně chovali nerozumně, pokud cestovali do některých oblastí, kde zuří válka. Logicky. Ale my se o naše občany staráme a nehraje to žádnou roli, že ti lidé se chovali nerozumně. Prostě hledáme všechny možnosti, jak občanům České republiky kdekoliv na světě, pokud se dostanou do problémů a pokud my se o tom dozvíme, tak se jim samozřejmě budeme snažit pomoci. Čeští občané, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, byli zadrženi 13. listopadu 2016 na jihovýchodě Turecka, na hraničním přechodu Habur v provincii Sirnak, při pokusu o přechod hranice do Iráku. Důvodem pro zadržení byl podle turecké strany fakt, že u českých občanů byly nalezeny materiály, videa a další publikace vztahující se k organizaci syrských Kurdů Lidové obranné jednotky. V souvislosti se situací v oblasti probíhá přísná kontrola cizinců, potenciálních zahraničních bojovníků, kteří chtějí přejít do Sýrie či Iráku. Čili to je logické, že Turecko kontroluje svoje hranice, protože souvisí s válečnou zónou. Každá země by to asi dělala. Bohužel Lidové obranné jednotky jsou v Turecku považovány za teroristickou organizaci, která je úzce propojena s PKK, Stranou kurdských pracujících. Podle dostupných informací Ministerstva zahraničí nebylo účelem cesty této dvojice do Sýrie účastnit se na jakékoliv teroristické činnosti. Ministerstvo zahraničí kromě toho uvedlo, že nedisponuje informacemi, podle kterých by mohlo být jednání zadržené dvojice trestné jako řekněme teroristický útok podle českého práva. Takže takovéto informace ve vztahu k porušování českého práva nemáme. Právní zástupce zadržených podal k soudu vyšší instance žádost o propuštění jak paní Všelichové, tak pana Farkase. Oba zadržení deklarují, že do oblasti cestovali s úmyslem zřídit zde mobilní nemocnici. Vyšší soud nyní případ přezkoumává.
Nevím, jak se to do zákona dostalo. Ale cítíte sám a z vaší odpovědi to vyplynulo, že to vnímáte jako významný problém. Jsem rád, že se tomu budete věnovat. Je to velmi problematická záležitost.
Jenom velmi krátce. Pokusím se na to podívat, aby to bylo možno vyřešit co možná nejdřív.
Nyní tedy půjdeme na interpelaci s pořadovým číslem 16, kterou má pan poslanec Antonín Seďa na ministra obrany.
Tou je vaše poradkyně Zuzana Lieblová, která má měsíční odměnu převyšující plat náměstka či náčelníka Generálního štábu. Podle informací ze sdělovacích prostředků řeší poradkyně zjednodušení organizační struktury a optimalizace procesů. Pane ministře, rozumím tomu, že je schopné manažery zaplatit. Ale i to by mělo mít své hranice, nehledě na srovnání platů s řadovými vojáky či veliteli bojových jednotek. Proto se chci zeptat na dvě konkrétní otázky. A opravdu si myslíte, že tak vysoká odměna odpovídá možnostem ministerstva a zda není spíše demotivující pro ostatní příslušníky a zaměstnance resortu? Děkuji za vaše odpovědi. A omlouvám se panu ministrovi, protože právě dorazil.
Děkuji. Každopádně pan ministr se vám chystá odpovědět.
Paní inženýrka byla oslovena po určitém čase, teď už neřeknu ten počet měsíců, po nástupu mém i kolegů na Ministerstvo obrany. Tato dáma nastoupila na ministerstvo v závěru roku 2014 a byla pověřena vypracováním programu optimalizace fungování resortu jako celku, což je práce dlouhodobá při rozsahu toho resortu. Ona působila v nadnárodním prostředí. Je to mimořádně zkušený člověk. Pracovala v prostředí auditní a poradenské firmy KPMG. Ona stejně nebyla a není honorována tak, jak byla v té funkci předešlé, tam, kde působila, ale byla ochotná prostě na tu dobu určitou pro nás pracovat za podmínek, které jsou na státní správu lehce nadstandardní. Ale nemyslím si, že jsou v rozporu s dobrými mravy.
Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.
Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já nezpochybňuji odbornou erudici paní inženýrky Lieblové. A souhlasím s tím, že na Ministerstvu obrany je složitý mechanismus ať už rozhodovací, nebo i ty činnosti, které se vzájemně prolínají, a dokonce se hledá hodně často ta zodpovědná osoba, která je odpovědná za tu konkrétní činnost. Chtěl jsem se zeptat, jestli by nebyl lepší personální či procesní audit v rámci celého Ministerstva obrany.
Ale to bylo to gros. Čili bude to projekt řekněme, který bude orientován především na akvizice.
A také jsem se poklonil památce představitelů německého protinacistického odboje ze studentské organizace Bílá růže. A také jsem v Mnichově navštívil místo, kde byla podepsána ostudná Mnichovská dohoda a kde poprvé v historii byla umístěna a je umístěna pamětní deska, která tuto ostudnou událost připomíná, a připomíná ji jak v češtině, tak ji připomíná ve slovenštině. Je potřeba vnímat to, že tady byla nějaká příčina a že pak byl nějaký následek. A že to bylo nacistické Německo, které tehdy vystupovalo agresivně proti Československu, až ho zničilo. Za přihlížení velmocí tehdy nacistické Německo Československo zničilo. Teprve potom přišel odsun. Nebylo to obráceně. Takhle to prostě bylo.
Něco na tom je. Vždyť na rozdíl od situace v Německu čeští občané a jejich potomci pocházející z československého pohraničí okupovaného po Mnichovu nemají oporu ani v médiích, ani v ostatních parlamentních stranách. Ano, šlo o odpověď na otázku, co si myslí o odsunu Němců. Já vám nabízím, ozval se tehdy jistý poslanec, že vám jako historik vysvětlím, co se na území protektorátu opravdu dělo, a pak byste se styděla, že takové věci tady vůbec říkáte. Ne, nechci nikoho známkovat. Osobně mám zájem, aby ve středu Evropy panoval klid a rodily se nové hodnoty života v humanismu. Označovat všechny válečné či poválečné vynucené přesuny německého obyvatelstva slovem vyhnání považuji však za chybné. Nejen Čechům, ale každému rozumnému člověku by mělo být jasné, že tento pojem nemůže být používán jako souhrnné označení pro různé události kolem útěku a migrace, jež se odehrály koncem druhé světové války. Byli uprchlíci, byli evakuovaní, byli násilně vystěhovaní i deportovaní. Sudetští Němci často prohlašují, že čelili vyhnání století. Ale existuje něco horšího a to je vyhnání ze života. Jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli zapomínat na základní historické souvislosti. A také bychom se měli dívat na každou otázku z hlediska toho, jak daný jev historicky vznikl, jakými vlastními etapami ve svém vývoji tento jev procházel, a z hlediska tohoto jeho vývoje se dívat, čím se daná věc stala nyní. V nemocnicích, v klášterech, na polích, v lesích i na hřbitovech církev zneužívala hlavně Poláky a občany tehdejšího Sovětského svazu.
Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale než se dostaneme k první interpelaci na pana premiéra, tak přečtu omluvy. Přecházíme k interpelacím. První interpelaci si vylosovala paní poslankyně Marta Semelová, která bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci bytů v Písnici.
Vážený pane premiére, opakovaně, už poněkolikáté, se jedná z mé strany o interpelaci Písnice, stejně tak jako jsem interpelovala ministra Babiše a na Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Skutečnost je ale zcela jiná. Vstup hlavního města Prahy. Je pravda, že se to dostalo na čtvrteční zastupitelstvo, já jsem sama navrhovala, aby Praha odkoupila tyto byty. Bohužel to neprošlo, nicméně to nemění nic na situaci, že Praha vlastně by vybírala horké kaštany z ohně za stát, protože ČEZ je polostátní firma, kde stát má většinu. Pokud jde o péči řádného hospodáře, tak ta není spojena pouze s maximalizací zisku, ale také s dobrou pověstí firmy a bohužel celá tato kauza čím dál více připomíná privatizaci bytů OKD. Já vás žádám, abyste změnil svůj dosavadní postoj a zamezil opakování problému, jaký vznikl právě při privatizaci bytů OKD v Moravskoslezském kraji.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi připomenout, že výkonem akcionářských práv ve společnosti ČEZ je pověřeno Ministerstvo financí. V této záležitosti jsem se na základě podnětů občanů a také na základě interpelací poslanců v Poslanecké sněmovně několikrát obrátil na ministra financí, který, jak už jsem zmínil, vykonává za stát akcionářská práva ve společnosti ČEZ. Ministr financí mi zaslal své vyjádření a také mi zaslal stanovisko společnosti ČEZ k dané věci. I na tento dopis reagoval ministr financí, který mi zaslal stanovisko společnosti ČEZ, která tedy tvrdí ve svém stanovisku, že k žádným nesrovnalostem nedošlo. Můj názor k této věci je takový, že by bylo dobré, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby buď hlavní město Praha, nebo příslušná městská část měly možnost tyto byty odkoupit. Ale samozřejmě i kdyby ty byty odkoupilo hlavní město Praha nebo městská část, tak přirozeně rovněž s těmi byty bude muset nakládat jako se svěřeným majetkem, to znamená, bude muset zohledňovat ekonomické nakládání s tímto bytovým fondem.
Řeči, které tady opakujete od první interpelace, kterou jsem podávala, těm lidem nepomůžou. Já bych chtěla říci, že navíc bylo porušeno i to sociální hledisko, kterým jste se oháněl, protože právní analýza veřejné soutěže prokázala, že nový majitel se může ze zodpovědnosti se stávajícími nájemníky poměrně snadno vykoupit. Ty podmínky jsou ze strany ČEZ nastaveny zjevně diskriminačně a jsou v rozporu se zásadami etického kodexu ČEZ. Ti lidé mají poslední šanci. Opakuji, že je to zítra.
Vážený pane ministře, na základě osobní zkušenosti zástupce výrobní firmy z Vysočiny si vám dovoluji položit následující interpelaci. Výrobní společnost si vytipovala 50 budoucích pracovníků z Vietnamu, se kterými uzavřela pracovní smlouvy. Zajistila potřebná potvrzení o zajištění jejich ubytování a to vše na základě přiděleného čísla z registru MPSV. Věcnou správnost a kompletnost všech záležitostí následně ověřil osobně s pracovníkem konzulátu v Hanoji. Obdržel ovšem informaci, že vlastní akt podání žádosti je nejednoduchý a zejména dlouhodobý problém. Moje otázka tedy, vážený pane ministře, je, zda můžete prosím potvrdit tuto domněnku nebo tuto skutečnost, že situace na konzulátu v Hanoji je tak velmi složitá. A jakým způsobem lze postupovat, aby vše bylo rychleji vyřízeno a včas mohly být vystaveny požadované pracovní karty.
Předpokládám, že se tedy jednalo o žádosti udělení dlouhodobých víz, pracovních nebo zaměstnaneckých karet. Víceméně funguje. Problémy jsou na třech úřadech, to je Ukrajina, Mongolsko a právě Hanoj, tedy Vietnam. To je ten, o kterém vy mluvíte. To znamená, že dostat se do toho systému nemusí být jednoduché, protože se vám nepodaří se přihlásit zrovna, když naskočí to volné místo. Budu předkládat dokonce do vlády další žádost o další zvýšení pracovníků ve Lvově. Už jsme tam čtyři přidali, teď bychom přidávali další. A tam díky tomu systému jsme schopni dnes nabírat řekněme 330 měsíčně. Ale to je Ukrajina. V případě Vietnamu to je zvláštní příběh. To je zase jiná situace. A my uvažujeme také o tom, že bychom tam zvolili nějaký způsob, jak to urychlit. V případě Vietnamu by to bylo daleko dražší. Tam probíhá komunikace s těmi zaměstnavateli, se kterými se učiní ta dohoda. Takže to není jenom věc Ministerstva zahraničí.
Ale vy jste mi v podstatě z velké části na tu otázku odpověděl. Takže děkuji.
Porušují ho vždy, když chtějí složit nebo naložit náklad pro obchody a restaurace nebo nechat vystoupit či nastoupit cestující u hotelů. Nemají kde zastavit a jediná možnost pro ně je stát ve druhé řadě vozidel. Protože se výjimka ze zákona nevztahuje na všechny profesionální řidiče v zásobování a dopravě osob, proč má být profese řidiče taxislužby upřednostňována před jinými, když se de facto jedná o podobnou činnost, a současně platné ustanovení zákona nelze vnímat jinak než jako otevřenou diskriminaci vyjmenovaných nebo zmíněných řidičů?
Prosím.
Ptal jsem se, jak je možné, že magistr Šícha a magistra Blanka Mouralová působili mezi poradci pana premiéra a jakým způsobem se s tím pan premiér vypořádal.
Byla řada sudetských Němců, kteří šli do koncentráků jako první. Byli to křesťanští demokraté, byli to sociální demokraté, byli to komunisté. Znovu zdůrazňuji, byli to antifašisté, komunisté, sociální demokraté, křesťanští demokraté.